Já ho nejmenoval.
Pan poslanec Gabal s faktickou poznámkou.
Pokud by to opozici uspokojilo, navrhnu příslušný bod k jednání příští týden na výboru pro obranu.
Já vám prostřednictvím pana předsedy děkuji, pane poslanče Gabale.
Pan předseda Stanjura s faktickou poznámkou.
Uvidíme, jak to bude dál. Ale to je důsledek výroku ministra obrany České republiky. My říkáme, pokud se na tom vůbec shodujeme s ministrem obrany, tak řekněme jasně, že to tak není a ty ruské servery budou muset napsat, že to tak prostě není. Já budu dělat, že jsem to neslyšel.
Takže naposledy poctivě procedurální návrh. Pojďme to dnes přerušit. Pojďme zítra ráno jednat o tom bodu, o kterém stejně musíme jednat, a pak půjde všechno jako po másle.
Fakticky pan poslanec Komárek.
Dámy a pánové, pane předsedo, já bych si dovolil vaším prostřednictvím opravit pana předsedu Kalouska. Nejednáme tady o žádném zákoně, jak on řekl, nýbrž o mediálním vyjádření pana Stropnického. Pan Stropnický nám dnes odpoledne vysvětlil, jakým způsobem to bylo zkresleno, podal nám všechna možná vysvětlení k tomu. Pevně doufám, že všechny agentury na světě včetně Reuters to přeberou, pokud se o nás zajímají. Ale samozřejmě pan Kalousek a další mají právo kvůli tomu zdržovat Sněmovnu od přijetí důležitých zákonů, jako je třeba zákon o rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu.
Teď tady mám několik faktických poznámek.
Děkuji panu kolegovi Kalouskovi prostřednictvím předsedajícího. To je můj názor.
A zkuste si položit jednoduchou otázku - jestli to jeho dnešní vyjádření o tom, že agentura Reuters něco zkreslila, bylo pravdivé, nebo nepravdivé. Já po tom poslechu říkám naprosto autoritativně, že tato agentura nezkreslila vůbec nic. To prohlášení bylo učiněno přesně tak, jak bylo v médiích interpretováno, a i proto mně ta situace přijde závažná a i proto sdílím názor pana kolegy Kalouska, že to je bod naprosto zásadní, který je potřeba uvést na pravou míru.
Já jenom upozorňuji, že nejsme v bodě vysvětlení výroku ministra Stropnického, ale jsme v bodě změna Kjótského protokolu a měli bychom se držet tématu. Pan poslanec Stanjura s faktickou, potom pan poslanec Blažek s faktickou a potom ještě další dvě.
Já myslím, že je v zásadě zábavné, když někdo změní profesi a změní pohled. Kdybychom to řekli my, kteří jsme nikdy novináři nebyli, tak by se novináři bránili, že to není pravda a že si politici prostě vymýšlejí. A je docela hezké, když to řekne jejich bývalý kolega, který je takhle jednoduše odhalil. Ale jestli je to pravda a pan ministr Stropnický má stejný názor jako my, tak jsme ten bod mohli mít v 16.02 vyřízený. Vy jste o tom prostě jednat nemohli, vymlouváte se na tisk a na zkreslení. Prosím, je to vaše právo. Já o tom nic nevím. Tak já nevím, jestli i ta řeč je sestříhaná, nebo není. Takhle se tomu bráníte a svádíte všechno na novináře.
Ale rád bych řekl, na počátku bylo slovo, jak je kdesi moudře psáno, a na počátku té dnešní debaty byla naprosto hloupá věta, čili několik slov našeho ministra obrany. Ta slova vysvětlena - to je faktická reakce na to, co tady bylo. Když to můžou jiní, můžu taky. Já nevím, jestli jsem na té správné půdě Parlamentu České republiky. Znovu se vracím k tomu Doněcku. Máme ministra obrany sovětského poručíka Martina Stropnického, vy nám teď tady vykládáte, jak tady něco vysvětlil, ale několik hodin poté pan premiér se od těch slov velmi distancoval.
Děkuji, pane předsedo. Nezlobte se na mě. Vy jste nebyli v Bezděkové komisi? Vy jste nebyli vyzýváni ke schválení kompaktu, a co jste servírovali veřejnosti. Proč mám... Protože vy manipulujete a posouváte a manipulujete s tou pravdou velice často a nepříjemně. Ale k tomu, co je naprosto zásadní. Já už tedy vystoupení pana ministra Stropnického nepovažuji za náhodu. Já jsem tady minulý týden slyšel, jak pan Babiš tady vykřikoval, že po roce 1989 se všechno rozkradlo. Nezlobte se na nás, ale my jsme jenom chtěli, aby parlament tento trapný lapsus ministra napravil nějakým skutečně konstruktivním konsensuálním usnesením. Tak já nevím, jestli to je, nebo není ostuda. A kdyby byl pan ministr obrany chlap, tak se to dávno už vyřešilo.
Pan poslanec Opálka. Pan poslanec Opálka se nehlásí. Není tomu tak. Pan poslanec Petrů také ne. Paní poslankyně Hnyková. Pan bude prostor pro vás.
Dobrý večer vážené dámy, vážení pánové, já vám musím sdělit, že je mi velmi smutno, to, co tady probíhá. Myslím si, že někteří poslanci zapomněli na lidi, kteří jsou za zdmi této Poslanecké sněmovny. Prosím vás, vraťme se zpátky k práci. Mohli jsme dneska udělat spoustu práce a udělat spoustu věcí pro obyčejné lidi, kteří žijí s námi, než takové handrkování a obstrukce, které tady probíhají.
Nemám problém s nějakými smlouvami o věcech trestních, vydávání, nevydávání s jednotlivými zeměmi, o dvojím zdanění a podobně. Počasí je globální, nikdo si nevybírá.
Ano, děkuji.
Nevím, jak to můj předřečník myslel. Mám být jako poslanec vázán tím, jak hlasoval můj kolega v nějakém výboru, nebo se můžu rozhodnout sám? Pokud mluvím takhle symbolicky, nevím, kdo všechno se identifikuje s tím, že je zelený poslanec v různých stranách. Proč ne? Já s tím prostě nesouhlasím. Mám jiný názor. Není to tak, že něco přijde. Možná že hlavní proud Evropské unie už to schválil, to já nevím. Já se k tomu nehlásím. Velmi často slyším z vládní koalice, jak chtějí podporovat konkurenceschopnost našich firem. Tak my to vyhodnotíme, přepracujeme a přijmeme jinou strategii."
Ctihodné dámy, ctihodní pánové, víte proč nás hodnotí lidé v České republice hůře než uklízečky?
Ještě jedna faktická poznámka - pan předseda klubu ODS Stanjura. Nyní se tedy zeptám, jaká je dohoda. Nejdřív pan ministr, potom pan předseda Kalousek.
Vážený pane předsedo, dámy a pánové, já musím říct, že už dlouho jsem necítil při projednávání smlouvy takový pocit sucha, bezpečí a právní jistoty jako po tomto úvodu a dobře se mi v tom pracuje. Uvedený postup byl v nedávné době uplatněn například při sjednávání takzvaných leteckých dohod. Samozřejmě. Jedná se opravdu o formální úpravy.
Prosím, cituji: "Všichni lidé se rodí svobodni a rovni v důstojnosti i právech. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství." Těmto principům má odpovídat celý právní řád a zabezpečovat soulad s nimi při uspořádání státu. Listina se k těmto principům přihlašuje. Ustanovení tohoto článku má tedy především význam ideové a politické deklarace, jež stanoví přirozenoprávní zdroj práv a svobod občanů, které nejsou darovány státem. Rovnost lidí není v tomto ustanovení pojímána absolutně, ale ve vztahu k důstojnosti a právům. Nemůže být právě tak omezena žádným zákonem, neboť vyvěrá z lidské přirozenosti. Nemůže být přijat zákon, který by zvýhodňoval někoho v řízení před soudem nebo jiným orgánem nebo v přístupu k některým právům pro jeho pohlaví, rasu, náboženství, majetek, sociální postavení či původ. Byly tím zrušeny výsady rodu spojené s označením zvláštní důstojnosti.
Já se omlouvám, pane předsedo. Předáváme řízení schůze, tak jsme si pouze vyjasňovali některé argumenty. Nicméně nechci rušit vznik Listiny základních práv a svobod v audioverzi. Takže prosím, máte slovo.
Neplatná by byla i smlouva, jež by s těmito principy byla v rozporu. Například že bychom spolu uzavřeli smluvní vztah, že já vám budu otročit. Ani skutečnost, že tato práva nebyla i dlouhou dobu uplatňována nebo byla potlačována, nemění nic na jejich trvání, neboť nemohou být promlčena. Tady prosím, abychom si opravdu uvědomili, že tady se jedná o práva, která nemohou být promlčena. Tam není promlčecí lhůta a to bychom si u otázky všech lidských práv měli být dobře vědomi. Taková práva nemohou být žádným způsobem zrušena, a to ani právním předpisem jakékoliv právní síly, zákonem ústavním ani většinovou vůlí lidu vyjádřenou v referendu. Vedle tohoto ustanovení... Já vám pane poslanče nijak nebráním v tom, abyste -
Pane předsedo, prosím, neoslovujte poslance napřímo, to za prvé.
Děkuji. Nicméně já trvám na tom, že v této chvíli v souvislosti s Kjótským protokolem tento referát musím přednést, abychom se mohli rozhodnout všichni podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Listina svým názvem vyjadřuje, že obsahuje základní práva a svobody. Vztahuje se nepochybně na práva a svobody fyzických osob, ať již každého člověka nebo občana. Soudobé pojetí přirozených práv založené na Všeobecné deklaraci lidských práv vychází z toho, že všichni lidé se rodí svobodní a rovní v důstojnosti a právech. Svoboda a rovnost v tomto smyslu se pojí se zrozením lidí. Není však vyloučeno, aby určitá práva právnických osob byla vyjádřena i v mezinárodních smlouvách. To by příslušelo tehdy jen České národní radě a jen formou ústavního zákona.
Jednak prosím ctěnou Sněmovnu, aby se opět ztišila.
Já se velmi omlouvám, pane předsedající. Název tohoto ústavního zákona, tedy Listina základních práv a svobod, vyjadřuje, že práva a svobody v tomto předpisu obsažené ústavodárce považuje za základní práva a svobody. Vyhlašovacím aktem předsednictva České národní rady se vyjádřilo, že je za základní práva a svobody prohlašuje znovu tento orgán vznikající samostatné České republiky. Tady prosím, abychom si uvědomili tu konfrontaci, do jaké míry je tam věcná vazba a do jaké míry je to toliko deklaratorní. Preambule Listiny základních práv a svobod podle vůle ústavodárce nemá být jen proklamací, ale formuluje nejvýznamnější principy a zdroje základních práv a svobod jako práv přirozených a neporušitelných. Podle zpravodajské zprávy vyjádření přirozenosti těchto práv a svrchovanosti zákona v preambuli má vytvořit spolehlivý základ právního státu, v němž jedině člověk může rozvinout svou osobnost. Je neoddělitelnou součástí Listiny, pod jejímž označením je publikována. Vykládat je ji třeba nepochybně i v souvislosti s preambulí Ústavy České republiky. Na základě tohoto znění připravily Česká národní rada a Slovenská národní rada své návrhy. Pane ministře, to je důležitá informace prosím. V žádném z těchto parlamentních tisků se nepředpokládala existence uvozovacího zákona. Pane kolego Dolejši, prosím, mohl byste řvát poněkud méně?
Já poprosím o klid ve sněmovně. Prosím pana poslance Kalouska, aby pokračoval, až tu bude klid.
No tak to bych asi nezačal vůbec.
Já se omlouvám, pane poslanče.
Taková strana je. Je to Občanská demokratická strana. Já nevím, jestli to nechcete vidět, nejste schopni to vidět nebo se to jenom bojíte vidět, ale jsme v situaci, která je mnohonásobně nebezpečnější, než byla rok, dva, tři, pět roků zpátky. Jsme v situaci, která nás extrémně ohrožuje, a v této situaci je pro nás mimořádně důležité, abychom co nejvíce zajistili bezpečnost České republiky. Dámy a pánové, v poválečné Evropě pro demokratickou zemi není žádný jiný recept a žádná jiná cesta, jak zajistit bezpečnost republiky, než je úzká spolupráce v rámci NATO, než je spolupráce se Spojenými státy. Já nevím, co je na tom tak divného, nevím, co je na tom nebezpečného. Naopak v tom vidím záruku naší bezpečnosti a měli bychom všichni být rádi, že jsou nějaké země, které jsou připraveny poslat své vojáky proto, aby chránili jinou zemi. Takže já i z těchto důvodů velmi podporuji to, co řekl pan předseda Faltýnek, aby měl možnost pan ministr obrany to vysvětlit, ale nejenom ministr obrany. Ať se k tomu také otevřeně postaví předseda vlády České republiky. A toho můžeme docílit tím, že podpoříte návrh bodu, který přednesl kolega Blažek.
Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Rád bych ve svém příspěvku vaším prostřednictvím oslovil pana místopředsedu Filipa, protože zde zaznělo, kdo a jakým způsobem poškodil zájmy České republiky. A já zde konstatuji, že nejvíc zájmy České republiky poškodilo 40 let vlády komunismu se vším všudy, co to provázelo. . Je to tak. Můžeme polemizovat, do jaké míry byl výrok pana ministra šťastný, či ne. Každopádně - ruská vojska zde byla, měli jsme zde rakety a všichni jsme se v té době museli tvářit šťastně. Myslím si, že dneska, kdyby byla Ukrajina součástí NATO, se spousta věcí nestala. Jsem rád za to, že jsme členem NATO, protože to znamená, že jsme součástí demokratického světa, která chce chránit tyto hodnoty.
Děkuji a nyní prosím k mikrofonu s přednostním právem pana ministra obrany pana Stropnického.
Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já jsem byl na dnešní odpoledne řádně omluven pro naléhavé povinnosti, ale situace zřejmě nesnese odkladu, a tak mi dovolte, abych se vyjádřil k tomu, co jsem zprostředkovaně zaslechl z této sněmovny dneska. My tady pracujeme s manipulací a demagogií některé části našeho mediálního světa. Je to škoda, protože si myslím, že tím dáváme takovým postupům jakousi legitimitu nebo právo na vlastní život. Ten rozhovor pro Reuters se odehrával tak, že kromě mnoha jiných otázek jsem byl dotázán, jak se dívám na případný stálý - stálý - pobyt aliančních jednotek na našem území. A já jsem na to odpověděl zhruba, teď cituji sám sebe, že stálý pobyt jednotek je pro určitou nezanedbatelnou část našeho obyvatelstva z jistých historických důvodů určitý problém, nebo řekněme citlivá záležitost. Že to potom autor dal do titulu, aspoň tak se domnívám, a že to znělo, že Česká republika nepřijme na svém území alianční jednotky, to opravdu, ale opravdu není moje vina. Že to většina médií převezme v této podobě a jenom některá otisknou to, co je níž, čili ta konkrétní a poměrně jasná a oddělená věta, která se nezabývá nějakým momentálním řešením bezpečnostní situace, ale jakousi historickou, řekněme sociologickou, reminiscencí, o tom tam nikde nebyla ani stopa. Že to ani ti editoři nezadají svým novinářům, je asi symptomatické, nemá asi valnou cenu se nad tím nějak trápit. Pokud to samozřejmě nepřinese nějaké zásadní debaty, nějaká zásadní zpochybňování.
Já si myslím, že je naší povinností tohle vědět. Řada z nás, netvrdím, že všichni, řada z nás je opravdu znepokojena tím, co se děje na východ od našich hranic. Řada z nás je opravdu znepokojena imperiálními ambicemi Ruska, imperiálními ambicemi získávat zpět svá území a svůj vliv, kam až to půjde. Půjde to až tam, kam my mu to dovolíme. Kdysi hranice toho vlivu byly až na Šumavě. Že to nechtěl srovnat s okupačními vojsky Sovětského svazu a jeho satelitů. A já si myslím, že tam ta paralela přece jenom je. Já si myslím, že ti, kteří slavili a kteří byli šťastni, když v roce 1990 okupační vojska sovětské armády opouštěla Českou republiku, tak těm by paradoxně umístění sil NATO na našem území vůbec nevadilo. A že bychom možná měli dojít k nějakému konečnému názoru, co si vlastně o tom myslíme. My, Česká republika, protože řekne-li se my, Česká republika, tak to nemůže být já, Martin Stropnický, nemůže to být miss ANO ani to nemůže být ODS nebo TOP 09, ale už to může být Poslanecká sněmovna. A my jsme přesvědčení, že vzhledem k tomu, čeho se ministr obrany dopustil, je naší povinností, aby to Poslanecká sněmovna řekla. Ale není možné, abychom to přešli bez jakékoliv diskuse a především abychom to přešli bez závěru a jasného názoru, kterým evropské a světové veřejnosti řekneme, co si o tom Česká republika opravdu myslí. Ale to, co řekl ministr Stropnický, nelze prohlásit za názor České republiky. Názor Poslanecké sněmovny by za takovýto názor prohlášen být mohl. Proto se velmi přimlouvám, aniž bych chtěl jakkoli předjímat výsledek této diskuse, abychom tento bod zařadili na jednání schůze, ať již podle návrhu pana poslance Blažka, či pana poslance Ženíška. A především, abychom došli k závěru, co si myslí Česká republika, protože když to neuděláme, budu se obávat nejenom já, že si tato Sněmovna radši nechce nic myslet.
Jsem pouhým místopředsedou vlády. Slova, která vyřkl pan ministr Stropnický, nejsou rozhodně slova celé vlády. Nás tato slova poněkud zaskočila.
Myslím si, že půda českého parlamentu je přesně ta půda, kde máme debatovat o základních otázkách zahraniční politiky. Sešel se s čelnými představiteli České republiky, kteří veřejně říkali, ať prezident či premiér či ministr obrany či další ministři, že je třeba zvýšit výdaje na obranu a že jsme pevnou součástí Severoatlantické aliance. Ale v politice vždycky platí, že jedna věc jsou slova a druhá věc, když přijde na hlasování. Je to pár týdnů zpátky, kdy jsme hlasovali o návrhu vládního poslance pana kolegy Gabala, který chtěl jenom doporučit vládě, ať se zvýší výdaje na obranu. Podívejte se na tu sjetinu, které kluby a kteří poslanci to podpořili a kteří byli proti. Ti, co nejvíc mluví o tom, že je třeba zvýšit, tento konkrétní návrh nepodpořili. Ale já bych chtěl spíš debatovat o té logice srovnání okupantského vojska komunistických států a vojsk Severoatlantické aliance. Armády NATO jsou naše vojska, nebo nejsou naše vojska? To si prostě musíme vybrat. Nemůže platit obojí. Ale my jsme členové a pan ministr obrany by to měl vědět. A jestli se vládní většina rozhodne, že nechceme být součástí, tak my sice budeme protestovat, ale je to legitimní. Stejně jako já jste jistě zaznamenali názor prezidenta republiky, že máme udělat všechno pro to, aby se v roce 2015 stal členem co nejvyšších řídicích struktur NATO stávající náčelník generálního štábu.
Prostě zatím jsme, řekněme, v defenzivě, protože tyto techniky a praktiky neovládáme. Pokud bychom odhlasovali tento bod, obávám se, že by byl zneužit v maximální možné míře a nesplnil by účel, pro který by byl zařazen. Proto doporučuji ho odmítnout.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Jenom malou reflexi. Každý z nás se může pochlubit dlouhou škálou těchto zkušeností. Jsem ten poslední, kdo by mu to nevěřil. Řeknu to velmi tichým hlasem.